Zájem absolventů lékařských fakult o obory, které čelí nebo v blízké době budou čelit kritickému nedostatku lékařů, chceme podpořit také novou koncepcí rezidenčních míst neboli dotací pro mladé lékaře v rámci předatestační přípravy. To si myslím, že je také velmi důležité. Skutečně jsme rozjeli tyto programy velmi dobře. Ministerstvo takto podpořilo již 51 lékařských ordinací jak praktických lékařů, tak praktický lékařů pro děti a dorost, tak stomatologů, v celkové výši přes 33 milionů korun. Tady dokonce mám jasnou mapu. Stejně tak je to u praktických lékařů. Stejně tak v tomto roce vznikl fond pro vesnické lékárny, kde je 48 milionů, čerpá z něj až 80 lékáren. Pokud by samozřejmě zanikly, tak by pacienti nedostali své léky. Myslím si, že v tomto směru skutečně velmi cíleně pracujeme na síťotvorbě, na tom, abychom zajistili dostupnou péči pro české pacienty. Také chceme zdravotníkům práci maximálně zjednodušovat. Klademe proto velký důraz na snižování administrativy. V minulém roce jsme přijali novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Velmi výrazný posun, který zjednodušuje vedení zdravotnické dokumentace zejména v ošetřovatelství, pro zdravotní sestry, všeobecné sestry. Samozřejmě je situace jiná ve velké fakultní nemocnici a jiná v nějaké menší okresní nemocnici. Myslím si, že je to velký posun. Do konce roku zpracujeme skutečně jasný plán, jak tuto administrativu odbourávat. Elektronizace jednoznačně umožní snížit byrokratizaci, přinese benefity pro pacienty, pro lékaře z hlediska sdílení dat, protože to je něco, co nám samozřejmě chybí. To znamená, že skutečně české zdravotnictví se v tomto posune na úroveň států, jako je Dánsko, Estonsko, Rakousko a podobně.
Já jsem krom toho, že to je zakomponováno v novele, dala i veřejný slib, že nikoho nebudu odvolávat, a protože jsem stará škola, tak ho také dodržím a hodlám dodržet. A já se ptám, jak to tedy se děje, nebo v čem je ta panika, když ten nezávislý soudce je nezávislý a snad nepřestává být nezávislý tím, že je ve výběrové komisi. A tohle je zárodek vlastně. Takže proto ten soudce. Zase se to nelíbilo, protože je to příliš dlouhé, my to chceme teď rychle. Tak jsem se včera domluvila s Rekonstrukcí státu, že to tedy zkrátíme, ale pak tedy pan nejvyšší státní zástupce bohužel skončí dřív a to jsem nechtěla. A já mám zájem, aby ta novela už konečně prošla, protože je to kabaret kolem té novely, a chtěla bych, abyste ji v budoucnu podpořili. Určitě tam vychytáme ještě nějaké drobnosti, jistě k tomu bude spousta připomínek. Pak tam máme další rozdělávky. Takže toho využiji. Pokud jde ještě o další zákony, které jsem nezmínila, tak samozřejmě tam pracujeme také na návrhu zákona o lobbování, návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a máme připraven zákon o soudech a soudcích, kde bude podobná situace jako se státními zástupci. I tam bych chtěla mít výběrové komise a i tam to chceme namíchat tak, aby to bylo transparentní a opět to byl ten zárodek budoucí justiční rady. Nechci vás zdržovat. Od začátku se mi to nelíbilo a měla jsem podezření, že to je nejenom diskriminační, ale je to i proti evropskému právu. V tomto duchu byla podána ústavní stížnost a ústavní stížnost dodnes není vyřízena. Tento zákon nabyl právní moci, pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval po nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřeneckých fondů. Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit. Máme tady jakýsi zárodek auditu. Zdůrazňuji, že stanovisko budou vypracovávat úředníci, které jsem do toho úřadu nedávala já, ale které jsem zdědila, a já budu respektovat jejich závěr. Jinou možnost neměl. Já si myslím, že každý má právo se zúčastnit politického klání, i ti bohatí.
V oblasti vědy a výzkumu ne že se nic nestalo, ale prodloužili jsme spolupráci se Spojenými státy v oblasti vědeckotechnické spolupráce a jsou tam společné projekty s technologickým lídrem za 310 milionů korun. A bez toho, že bychom velmi aktivně vystupovali nejenom v té fázi výstavby, ale také ve fázi vyjednávání teď další podpory této klíčové infrastruktury, bychom se nepohnuli. Co se týká další iniciativy, kterou jsme udělali v roce 2018, tak vyústila před 14 dny zase v konkrétní výsledek. My jsme přistoupili k evropské iniciativě v oblasti superpočítání, a hle, před 14 dny pan premiér a pan ministr Havlíček byli tuším v Ostravě, a ano, Česká republika uspěla. Vy říkáte, že ne. Možná pomaleji, než by si ten terén představoval, ale v maximálně možné míře vzhledem k rozpočtovým možnostem. To je významná podpora sportování přímo v těch obcích, přímo v těch regionech. Navíc to, na čem je stavět, co jsem teď řekl v oblasti sportu, je možné dále rozvíjet přes Národní sportovní agenturu, kterou jsme tady průřezově přijali tuším minulý týden. A pojďme ke školství. V oblasti vysokého školství dlouhou dobu jsem slýchával, a je na to takový jeden příměr a já jsem ho ostatně i zažil, kdy přišli přednostové zubních klinik a bavili se o tom, že kdysi upozorňovali - kdysi znamená před deseti lety - že věkový průměr je 73 let a že ta situace je vážná. Po deseti letech přišli a řekli, že ten věkový průměr se pouze posunul tím směrem nahoru. A zase pokud se bavíme o tom, že vláda dělá pouze populistická rychlá řešení, což tady často říkáte, tak kdo bude sklízet výsledky tohoto opatření? To opatření dopadne za sedm let od této chvíle. To znamená, toto opatření je nutné, vědělo se o něm minimálně deset let, přesto bylo realizováno až v této chvíli za funkčního období této vlády. To není jenom o atraktivitě toho povolání, ale také o tom, aby bylo zajištěno kvalitní vzdělávání budoucích učitelů. Před mým nástupem do funkce šlo na tuto aktivitu cíleně 40 milionů korun.
Těch věcí, které jsou, je celá řada. A je to skutečně v této oblasti, jako je zdravotnictví, chyba veliká, která je velmi závažná.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám tady jednu faktickou poznámku.
Sestry píší, píší, píší. A pan ministr nejezdí. Takže sestry, když mají výborný management v nemocnici, tak nepíší, nepíší. Záleží to na managementu, jak si tu dokumentaci udělá. Pan ministr byl v našem Libereckém kraji, jezdili jsme, můžete se dotázat. To je jedna věc. Takže si myslím, že to je opravdu na managementu a ne na tom, co přikazuje Ministerstvo zdravotnictví. A ještě k tomu, že pan ministr neplní své sliby. Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, včera jsem byla účastna podvýboru pro vzdělávání nelékařů.
Jenom velice stručně. I po roce působení toho zákona vidíme, jak ten problém u praktických lékařů, pediatrů stoupá, jak jejich počet se mění. Ta druhá věc je psaní sester na oddělení. To si nevymýšlí vedení nemocnice. Budete dělat sesterskou dokumentaci, psát to a budete to muset dělat. A já na tom oddělení skutečně jsem od rána do oběda, někdy do večera. A někdy tam nejsem, jsem tady.
Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou - pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.
Vážený pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, já si vás vážím. Nicméně řeknu to naplno. Paní doktorka Cabrnochová, manželka pana Cabrnocha. Co k tomu chcete víc dodat? Přesto musím říct, že ano, já jsem 25 let pediatr. Omlouvám se, já do gynekologie nikdy hovořit nebudu. Je daný rámec. A já jsem nikdy nedovolil na svém oddělení, aby se tam psaly zbytečné papíry. Takže to je vždycky jenom na šéfovi oddělení a ne na tom, co je z ministerstva.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi, dámy a pánové, abych začal svým příspěvkem směrem k nepřítomnému panu ministru kultury Antonínu Staňkovi. A začal bych vlastně takovým konstatováním, že Antonín Staněk je v této vládě jakýmsi zvláštním úkazem. A ten druhý důvod, proč považuji pana ministra Staňka za zvláštní úkaz, je to, že pan ministr Staněk byl před rokem jmenován do této vlády jako nominant sociální demokracie, ale dnes už za sociální demokracii v této vládě není. Totiž sama strana, která pana ministra Staňka do této vlády nominovala, sociální demokracie, ho v této vládě již nechce, ale pan ministr Staněk stále ve vládě zůstává. Tak to si myslím, že je rozhodně úkaz velmi zvláštní.

Já jsem říkal, že ho nechci, protože to nejvíc hovoří o tom, jaký pan ministr Staněk má vztah ke Sněmovně.
Já když jsem v roce 2014 v lednu přišel na Ministerstvo životního prostředí, a několikrát jsem to tady už říkal, vy to víte a omlouvám se, řeknu to znovu, ale bude to krátké, začal jsem mluvit o suchu, tak se mi řada lidí smála, co to řeším za nesmyslný problém, který neexistuje. To prostě nejde. A to je strašně důležité, protože ta velká města samozřejmě třeba jsou dneska napojena na velké vodovody a zatím, říkám zatím, s tím problém nemají. Hovoříme tady o posledním roce a já musím říct, že to, co tady bylo taky trochu, myslím, že panem předsedou Výborným, zmiňováno: no a co ta národní koalice boje proti suchu vlastně udělala? Znovu říkám, mohli jsme být úplně někde jinde, kdyby někdo dřív byl tím vizionářem. A já si troufám říct, že jsme těmi vizionáři a že se opravdu v tomto nemáme za co stydět. Byla tady obrovská debata v minulých letech, co se vlastně má dělat dřív, jestli se mají stavět přehrady, anebo rybníky, anebo mokřady, anebo vodovody, anebo já nevím co. A my dneska říkáme, je to strašně jednoduché. My musíme dělat všechno, protože něco přinese svůj efekt za tři měsíce, něco za šest měsíců a něco za deset let. Když se dneska rozmyslíme, že postavíme novou přehradu, tak začne sloužit za deset let, ta větší možná ještě déle. A to se povedlo v době, kdy ještě nebylo zdaleka takové sucho, kdy se o tom ještě nehovořilo s takovou razancí. Dnes je to snadné, dnes o tom každý den vidíte v televizi, je to otvírák mnoha serverů, mnoha novin, je to něco, co zajímá lidi. Ale my jsme se tím začali zabývat, vážení, ve chvíli, kdy to ještě takřka nikoho nezajímalo, protože nám bylo jasné, že to je důležité. Rozjeli jsme zajímavý projekt pro obce, na který máme takřka miliardu korun. Jsou to právě větší projekty, kde je možné udržet dešťovou vodu ve městech. No samozřejmě jedná. Není to jenom o konkrétních koncepcích, je to i o legislativě. My se tady bavíme a je kolem toho velká, řekněme i aktivistická debata. Já jsem měl skvělou debatu se studenty z Fridays For Future asi před týdnem a s dalšími lidmi, ať už z té nevládní sféry, tak s učiteli, a tam jsem si znovu uvědomil něco, co mě tak strašně nepřekvapuje - že ten největší problém je spíš možná v neznalosti a v neinformovanosti, co má ta druhá strana připraveného a co se vlastně dělá. Potom se zeptáte: a vy víte, co my děláme? Říká: no nevíme, ale neděláte nic.
A upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Projednávání tohoto návrhu na půdě Poslanecké sněmovny bylo přerušeno, a proto nedošlo k jeho schválení ještě před letošními volbami do Evropského parlamentu.
Já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Strýček. Prosím.
Já v podstatě jenom zrekapituluji to, co tady řekl už pan ministr. Obecně vzato, provedení voleb do Evropského parlamentu je v podstatě upraveno aktem o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu.
A připraví se... Pak tedy dvě faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Ovšem není to ta běžná eurolegislativa, tak jak ji známe, protože to není nějaká směrnice, která už je rozhodnuta a kterou musíme implementovat. To je všechno v naprostém pořádku. Nicméně druhá povinná část toho aktu, se kterou pravděpodobně schválením tohoto zákona vyslovíme souhlas, i když to si nejsem úplně jistý, snažil jsem se to analyticky zjistit, ale bohužel se to nikomu nepodařilo jasně vyložit, je povinná volební klauzule, která se zavede pro státy, které jsou dostatečně velké a mají velké obvody a volí poměrně. My jako Piráti vždycky jsme bojovali proti povinné klauzuli, ať už do eurovoleb, nebo i jinde. Ostatně v některých státech mnohokrát zamítl ty povinné klauzule ústavní soud.
Prosím pěkně, pro Sněmovnu i pro veřejnost, Ministerstvo zemědělství se touto otázkou zabývalo v minulosti opakovaně. Je to na našem rozhodnutí. Ale prosím pěkně, nepoužívejme tady neférové argumenty, kdy říkáme, protože tady jsou dneska biopaliva první generace, tak je to na úkor naší soběstačnosti. A když se podíváte na ta data, tak pomaličku v těchto komoditách jdeme nahoru. Proč pomaličku? Potýkají se s tím, že nemají pracovní sílu. Pane kolego, prosím pěkně, všechny tyhle podpory jsou nastavovány po pečlivé ekonomické analýze, kdy se to propočítává. Potom se tady mluví o ztrátě organické hmoty. To je dneska asi jeden z největších problémů odbytu a odvozu organické hmoty z půdy. A bavíme se o 40 % biopaliv první generace v České republice. Kde jsme teď tu organickou hmotu ztratili? Ještě se tady často říká, že při pěstování těchto plodin, které jsou využívány na biopaliva, se více znečišťuje životní prostředí pesticidní zátěží. Když bude tlak škůdců, udělám i insekticidní ošetření. Na jaře podle podmínek, podle průběhu počasí udělám jedno až tři fungicidní ošetření, a když bude i na jaře tlak škůdců, tak udělám jedno insekticidní ošetření. Když bude vyšší tlak, udělám jich šest. Takže ono to není tak, že by tady byly plodiny typu pšenice, ječmen, třeba sladovnický, kde bych nejezdil a nedělal žádná ošetření. Proč není větší produkce biometanu, který by se dal vyrábět jak z odpadních surovin, tak případně z travních porostů. Já už budu končit.
Přečtu omluvu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak. Jako bylo stanovisko garančního výboru? Já to v podkladech nemám. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi, děkuji všem a končím tento bod. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Máte slovo.
Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já si myslím, že novela zákona o místních poplatcích, jejímž autorem je Ministerstvo financí, je potřebná, a to především pro narovnání a zlepšení podmínek v rámci výběru místních poplatků. Také zvyšujeme hranici maximální částky poplatku na 50 Kč za osobu a za jednu noc. Ubytovací poplatek v této výši je nejběžnější sazbou v Evropě a já ji považuji v tuto chvíli za maximálně možnou. Mohu uvést příklad lázeňského města Jeseník, kde jsem byl starostou, řešil jsem to.
Náš návrh dělá to, že k takovéto smysluplné spolupráci otevírá dveře. Já bych vás chtěl, vážené kolegyně a vážení kolegové, požádat, abyste umožnili jeho postup do druhého čtení. Vůbec žádné diskusi se nebráníme, můžeme na výborech podebatovat o dílčích aspektech tohoto velkolepého návrhu, ale bylo by určitě dobré, aby ta diskuse proběhla. Jestliže teď nějakým způsobem se Evropská unie snažila řešit snižování emisí v dopravě, snižování závislosti na fosilních palivech, tak ty tendence budou pokračovat a budou čím dál intenzivnější. A pokud to teď nezačneme systematicky řešit, tak budoucí generace a zejména budoucí vlády budou mít velký problém. Bohužel v tomto okamžiku neplatí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Je tomu přesně naopak. Takže prosím, konejme a nechme tento návrh projít do druhého čtení.
Než dám paní poslankyni slovo, seznámím vás ještě s omluvenkou.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás chtěla také poprosit, abyste podpořili tuto novelu do druhého čtení, abyste dali prostor pro projednání ve výborech a tady potom v rámci druhého čtení na půdě Poslanecké sněmovny. Vnímám to za oblast životního prostředí jako velmi zásadní věc vzhledem k tomu, že pěstování biopaliv má negativní dopady na životní prostředí. Jsme si vědomi toho, že je to velká zodpovědnost a že chceme dodržet tyto závazky, ale chceme jít cestami, které nepoškozují životní prostředí, protože potom to nedává žádný smysl. Budeme vlastně poškozovat životní prostředí, které potom bude méně stabilní, bude tam menší prostor pro to, aby se adaptovalo na postupující klimatickou změnu, takže vlastně budeme zhoršovat situaci. I když budeme snižovat třeba vypouštění skleníkových plynů, tak v důsledku to bude působit negativně. Já bych tady chtěla zdůraznit některé negativní aspekty, které podle mého s pěstováním plodin na biopaliva první generace souvisí. Je možné, že v budoucnu je budeme mít mnohem větší. Druhá věc je ohrožení biodiverzity.
Děkuji.
To je hrůza, souhlasím. Podle mě to, co vy chcete, by mělo mířit do exekucí a výkonu rozhodnutí. Pokud se budeme bavit o tom, že ten princip, který vy prosazujete, se bude týkat exekucí, nebo výkonu rozhodnutí, tak si myslím, že se ke společné myšlence dostaneme.
Ale já jsem vás chtěl ujistit, že my jsme náš návrh konzultovali s několika advokátními kancelářemi, ne s jednou. A dokonce i s některými exekutory. Ale já chci ujistit, ale zcela věcně, že je to několikrát konzultováno. Ale to jsem chtěl zdůraznit, že to je určitě jedna ze správných cest, na které se - nebo já to, abych byl nad věcí, že je to jedna ze správných cest třeba, ale je určitě správná. To znamená, je to mnohonásobně překontrolováno, že to je reálná odborně správná cesta.
Já mám na sjetině, že jsem hlasoval pro zamítnutí, a hlasoval jsem proti. Nezpochybňují tím hlasování. To je jedna věc. A dovolte mi jenom krátký komentář k tomu návrhu, který tady předkládá SPD. Protože skutečně ty věci, které se tady v rámci exekucí dějí, jsou jednoznačně špatně a jsou nemorální. My s tím dlouhodobě souhlasíme. Je potřeba s tím něco dělat. To je ten celý problém. Vláda připravuje také toto řešení.